Puzení je strašná věc. Já jsem vás všechny chtěl poprosit, prosím, chovejme se jako redaktoři České televize. Velmi vás o to prosím. Chovejme se jako profesionálové ve svých pracích. Uvědomme si, že ve svých profesích a pracích jsme profesionálové, a oddělme svoji profesionální práci od svých soukromých názorů. Pokud to dokážeme jako redaktoři České televize, můžeme být hrdí.
Tak. Prosím, máte slovo.
Samozřejmě jsem si všechny tyto zprávy důkladně pročetla.
Ano. Tak já bych vás požádal o klid, aby se paní poslankyně mohla v klidu vyjádřit. Prosím o klid.
Bohužel, tato realita je naprosto odlišná. Školský výbor se opravdu velmi kriticky postavil k pořadu Zprávičky na tomto dětském kanálu České televize. Školský výbor většinově přijal usnesení, které obsahovalo, že veřejnoprávní dětský program čím dál častěji porušuje politickou neutralitu a zejména vykazuje snahu o politickou indoktrinaci dětí a mládeže včetně dětí v předškolním věku. Pro toto usnesení jsem jako zástupce SPD samozřejmě také hlasovala. Pan generální ředitel České televize Petr Dvořák se přesto, že byl pozván, jednání nezúčastnil, a zdůvodnil to snahou vyvarovat se spekulací, které by mohly být vykládány jako snaha o zpolitizování vybraného pořadu nebo celého programu. To, že pan ředitel nepřišel a neposlal za sebe ani žádného zástupce, je podle mého názoru opravdu velmi neseriózní a doslova katastrofální chování ředitele jediné české veřejnoprávní televize. Přijde mi naopak velmi úsměvné, že pan ředitel argumentoval tím, že se chce vyhnout spekulacím o zpolitizování kanálu. Podle mě ale Česká televize již dávno zpolitizovaná je. A to, že se politika České televize prezentuje v pořadech pro děti, je opravdu skandální. My za SPD budeme hlasovat proti těmto výročním zprávám České televize, protože prosazujeme, aby televize placená našimi občany poskytovala objektivní informace.
Když jsem byla v Severní Makedonii, tak tam byly organizovány, byly tam snahy o demonstrace. Určitě to nejsou jednoduchá řešení, určitě celý tento region bude i nadále křehký. Ale myslím si, že pokud nám záleží na tom, aby země západního Balkánu byly zeměmi ekonomicky prosperujícími a zeměmi stabilními, tak bychom měli podpořit ten dnešní návrh a podpořit vstup Severní Makedonie do Severoatlantické aliance.
Budou následovat faktické poznámky v tomto pořadí: pan poslanec Foldyna, pan poslanec Luzar, pan předseda Radim Fiala. Prosím, máte slovo.
Nicméně pravda je úplně jiná. My tady voláme po sjednocování. Ty země západního Balkánu byly naprosto jednotné. Ten stát, jeden z nejlepších států té dané doby, se jmenoval Jugoslávie. Divide et impera. To se povedlo. Paradoxně to Rusko nebylo, kterým vy tady strašíte. Byly to země, jako je Spolková republika Německo a podobné. A jestli chcete mluvit o tom, že je tam nějaká stabilita. Ty věci nejsou prostě v této chvíli na úrovni toho, abychom podobné země brali do Atlantické aliance. Já jsem špatně hlasoval, když jsem hlasoval o Černé Hoře a jejím vstupu do Atlantické aliance. Já se obávám, abychom neřešili problémy zemí, které jsou nestabilní a destabilizované, na kterých nemám podíl!
Pan poslanec Luzar s faktickou poznámkou.
Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych se vaším prostřednictvím obrátil na kolegyni Langšádlovou, která tady hovořila o stabilitě, jistotě a budoucnosti. Ano, možná Severní Makedonie je stát, který vnímáme jako stabilní stát na Balkáně, nečteme o něm, neslyšíme žádné problémy. Ale o to více bychom se měli zamyslet nad stabilitou států, které jsou v NATO. Je NATO stabilní organizace? A neumí je řešit. To je ten problém NATO. Až to NATO vyřeší, uznám, že možná to je organizace, která umí řešit vlastní problémy. A to je trošku problém. A teď se nebavíme vůbec o Severní Makedonii jako státu, který hledá nějakou mezinárodní podporu a hledá své uplatnění v mezinárodní situaci, ale bavíme se o NATO jako organizaci, která by ho měla přijmout. Ona prostě neumí řešit své vlastní problémy a chce přitáhnout další, aby je dostala ze sféry vlivu možná jiného státu, ale přivádí si, a my budeme ty problémy řešit.
Děkuji.
Děkuji za slovo. Já nezpochybňuji, že to období, kdy vlastně byla Jugoslávie, bylo relativně sice asi ne zcela ideálně demokratické, ale stabilní. Ale kdybychom tady zvedali, kdo co způsobil - víte, já jsem navštívila kromě jiného Vukovar, kde žije naše velká menšina, a tam jsou bomby od Srbů. Kdybychom to totiž takhle brali, kdo tam byl padouch a kdo hrdina, ničeho bychom se nedobrali. Jinak k tomu - ano, je ta vysoká nezaměstnanost, ale když se svými kolegy ze Severní Makedonie hovořím, tak oni říkají ano, my věříme, že ve chvíli, kdy budeme členy Aliance, budeme stabilnější pro investory, přijde sem víc investic a budeme na tom lépe ekonomicky. Takže byť je Aliance vojenská organizace, tak to má i tento ekonomický rozměr.
Děkuji. Pan předseda Výborný s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.
Dámy a pánové, já tady vůbec nechci polemizovat se správností přístupu Severní Makedonie k Severoatlantické alianci. Ale dovolím si tady reagovat vaším prostřednictvím na pana kolegu Foldynu. Skoro se mi chce říci, tady platí přísloví ševče, drž se svého kopyta. Protože skutečně to je nepochopení historie Balkánu, pokud tady hovoříme o tom, že Jugoslávie byla jakýmsi stabilizačním prvkem této části Evropy. No to přece vůbec není pravda.
Protože my tady nadřazujeme ten úředně právní postup, který v zásadě asi nebyl úplně chybný, úplně laickému kupeckému pohledu a veřejnému zájmu, nemluvě o tom, že ten to chtěl a ten to nechtěl.
Na druhou stranu je také pravda ta, že vždy se najde nějaký zájemce, pokud je nějaká vůle. Mé zkušenosti s tím opravdu jsou bohaté za historii, co působím v komunální sféře. Byl bych rád, kdyby skutečně tento příběh dopadl dobře ve prospěch jak obce Radvanice, tak ve prospěch českého státu. My jsme před lety chtěli udělat jednu věc. Obávali se, pokud udělají tyto kroky, aby to nebylo kriminalizováno, aby to nebylo posuzováno jako trestný čin. Takže já bych si přál, aby v tomto případě to bylo jinak. Myslím si, že je potřeba hledat další cesty v tomto, i zákonné cesty, aby ten stát se choval pragmatičtěji, aby byl pružnější. Jen tak mimochodem, když jsou nějaké aukce, tak obec do toho nemůže jít. Vezměte si, jak funguje obec. Těžkopádné rozhodování o majetku přes zastupitelstvo obce, musíme zveřejnit ten záměr, tam už jsou ty peníze a každý spekulant nás prostě předběhne.
Upozorňuji, že v 11 hodin je také ještě čas pro případné návrhy na změnu pořadu.
Poté budeme pokračovat body z bloku smlouvy ve druhém čtení. Připomínám, že odpoledne se budeme věnovat bodu č. 54, což jsou ústní interpelace. K načteným omluvám přibyla ještě jedna. Ptám se, zda má někdo návrh na změnu schváleného programu 33. schůze. Žádnou přihlášku nevidím, takže budeme pokračovat podle toho, co už Poslanecká sněmovna schválili.
Řecko a Severní Makedonie se dohodly na změně názvu Bývalé jugoslávské republiky Makedonie na název Republika Severní Makedonie.
Já vás na chvíli přeruším, pane ministře. Dámy a pánové, pokračujeme v našem jednání a je potřeba, aby ti poslanci a poslankyně, kteří mají zájem, mohli slyšet, co pan ministr říká. V tuto chvíli tu taková situace není, tak vás prosím o klid. Děkuji.
Také děkuji. Jsem přesvědčen, že vstupem Severní Makedonie do NATO dojde k posílení euroatlantického ukotvení země, celkové stability a bezpečnosti na Balkáně a současně i samotné Aliance. Severní Makedonie svým členstvím v NATO nejen zásadně zvýší svou vnější bezpečnost skrze výhody vyplývající z kolektivní obrany, ale posílí i své demokratické instituce. Vstup Severní Makedonie do NATO je zároveň potvrzením kontinuity alianční politiky otevřených dveří i příkladem pro další uchazeče, že členství přijde po splnění příslušných podmínek.
Já bych jen doplnil nějaké věci k tomu, co se Republice Severní Makedonie podařilo. Vláda intenzivně pracuje na reformě obranné struktury a plánování. Příkladem, jak dělat reformy a plnit to, co slíbila, aby se mohla plně integrovat.
Děkuji panu zpravodaji. A otevírám obecnou rozpravu.
Náš názor na přístup Republiky Severní Makedonie do Severoatlantické aliance vychází pravděpodobně z jiných okolností, než o kterých tady mluvil pan ministr. To znamená většinou jednoho hlasu. A zástupci hlavní opoziční strany, která dohodu mezi Athénami a Skopje označuje za protiústavní, hlasování bojkotovali. Navíc můžeme reálně očekávat možnou revizi dohody poté, pakliže se tyto strany vrátí k exekutivní moci, to znamená, pokud dosáhnou parlamentní většiny. Albánci tvoří třetinu makedonské populace v severozápadní části země a jejich cílem je odtržení od Makedonie, spojení s Kosovem a dále s Albánií. V současné době je poměrně výbušná situace i v blízkém Kosovu mezi etnickými Albánci a Srby, kde musel zasahovat kontingent NATO. Je tedy jasné, že z hlediska členství v NATO je zde reálná možnost, že může dojít k určitým sporům právě i mezi potenciálně členskými státy, mezi Řeckem, Albánií a Severní Makedonií. Členství v NATO má velkou podporu uvnitř mezi občany Severní Makedonie. Na druhé straně hranic, v Řecku, řečtí poslanci hlasovali o dohodě letos v lednu. To znamená, opět jenom tři hlasy, těsná většina.
Česká televize je v pozici, kdy si může fakticky vybírat vlastní daně v podobě televizních poplatků, a zároveň je zde omezena možnost státu výrazně kontrolovat její hospodaření. Neexistují podle našeho názoru skutečně účinné mechanismy kontroly hospodaření České televize. Rezerv, které jsou tvořeny z poplatků od občanů. Pokud to maximálně zjednoduším, tak hospodaření České televize spěje ke dvěma koncům. Buď budou žádat navýšení televizních poplatků, nebo státní dotaci. Taková tendence ve vývoji České televize je pro SPD nepřijatelná. Proto náš poslanecký klub SPD nepodpoří a bude proti zprávám o hospodaření České televize. A já věřím, že i poslanci ostatních klubů vezmou v úvahu jednoduchý závěr, který jsem zde uvedl. Tento závěr je dán podle našeho názoru tím, že nefungují kontrolní mechanismy.
Takže děkuji panu poslanci Bžochovi, že mě na to upozornil a že to můžu takto opravit. Ještě jednou.
Dobře, nezpochybňujete hlasování, pochopili jsme to. Teď máme celou řadu faktických poznámek, kterou podle všeho strhlo moje vystoupení. Takže pan poslanec Tomáš Martínek, vaše dvě minuty.
Děkuji za slovo, musím reagovat. Ale OK. Jedeme. Možná bych fakticky reagoval na pár věcí, které padly u pana Okamury. ČT nesmí tvořit rezervy a v souladu s doporučením Ministerstva kultury, v souladu s dlouhodobými plány používá peníze z fondu na investice do infrastruktury a na druhou vlnu digitalizace. ČT vysílá každý týden jeden zápas kola České fotbalové ligy, majitel práv nedovolil více. Jinak k tomu Finsku. Finsko nefinancuje ze státního rozpočtu svoji televizi. Peníze protékají formou daně do fondů, ale vláda nemůže určovat rozpočet televize.
Hlasoval jsem pro zamítnutí, bohužel jsem to zmáčkl vedle.
Tak paní poslankyně, prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo. Pokud jde o platy zaměstnanců České televize. Plat generálního ředitele České televize je veřejnou informací, stejně tak rozhoduje Rada České televize o výši ročního bonusu generálního ředitele. Česká televize musí ve věci zveřejňování platů všech ostatních svých zaměstnanců dbát principu zákona o ochraně osobních údajů. Pokud jde o sport, mám tu čest oznámit, že sportovní práva jsou problémem všech lokálních vysílatelů, jejich ceny celosvětově stoupají. Myslím, že tohle by tady mělo zaznít.
Tak další faktická poznámka, pan poslanec Jiří Valenta, prosím.
Ti jsou nejprve hodnoceni předvolební komisí, která provede jejich užší výběr. Tento užší výběr je potom předložen Sněmovně k tajnému hlasování, které umožňuje poslancům - a teď pro vás - aby hlasovali nezávisle na stranickém rozhodování. Myslím, že je dobře, že v Radě České televize jsou zastoupeny významné regionální, politické, sociální a kulturní názorové proudy, tedy nejen proudy politické, i když i ty jsou samozřejmě důležité a musí tam být zastoupeny. Ale znovu opakuji, svoji dobře honorovanou činnost - pro zajímavost, předseda Rady České televize bere přes 50 tisíc korun měsíčně - si rada musí skutečně plnit, což se podle mého názoru skutečně neděje. Děkuji.
Tak děkuji.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, opět prosím o klid, není slyšet pana poslance, když hovoří od řečnického pultu.
Podle názoru SPD Severní Makedonie nesplňuje základní požadavek pro členství v Severoatlantickém paktu, kterým je stabilita uvnitř země. Navrhuji, aby tento bod byl zamítnut v prvním čtení.
Děkuji, pane poslanče. Jsou zde přihlášky k faktickým poznámkám. Tak jeho přihlášku mažu. A pan poslanec Beitl chce vystoupit s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji, vážený pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, já bych se ve svém vystoupení připojil spíše ke stanovisku předkladatele pana ministra i pana zpravodaje. Stal jsem se jejím předsedou a všechny vás, kteří máte o tuhle spolupráci zájem, do této skupiny zvu.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, ani tak mi nejde o Severní Makedonii, mně spíš jde o NATO jako organizaci takovou. V dokumentu podepsaném také Václavem Havlem je i věta: "Navrhněme tedy, aby Severoatlantický pakt i Varšavská smlouva zahájily co nejdříve jednání o rozpuštění svých vojenských organizací, o stažení a odstranění všech jaderných zbraní v Evropě instalovaných či na Evropu namířených a o odchodu vojenských jednotek USA a Sovětského svazu z území jejich evropských spojenců." Chartě šlo o to, jak se píše, "překonat velmocenskou blokovou strukturu spojení svobodných a nezávislých národů v celoevropském svazku".
Děkuji. S faktickou poznámkou nyní vystoupí pan poslanec Zaorálek, po něm pan místopředseda vlády Hamáček. Prosím, máte slovo. Přihlásíte se do rozpravy? Ano, dobře, ruším vaši faktickou poznámku.
Děkuji. Já jenom dvě krátké reakce na vystupující. Ale teď už vážně k panu poslanci Kobzovi. Já jsem tu možnost měl, byl jsem tam na cestě za svým rezortním kolegou. Já jsem přesvědčen, že ve chvíli, kdy ta země udělá všechno, co se po ní chce, a dělá i všechno pro to, aby ta stabilita byla i do budoucna, tak bychom ji neměli trestat, ale měli bychom toto její úsilí ocenit. Takže za mě, pokud oni všechno splnili, tak si to členství prostě zaslouží.
Děkuji.
Děkuji, pane předsedající. Já bych rád vaším prostřednictvím reagoval na pana ministra. A potom přesně, jak říkal pan ministr, až splní všechny požadavky a bude jasné, že se jedná o stabilní demokratickou zemi, potom jednejme. A my budeme určitě podporovat její členství. Proto vyzýváme ke zdrženlivosti a proto jsem vznesl svůj návrh.
Děkuji. Pan poslanec Bžoch bude reagovat faktickou poznámkou.
A to je právě ono. Vy říkáte, že nesplnili podmínky. Ale oni ty podmínky splnili. Proto to dnes máme na stole a bavíme se o tom. Když je necháme a řekneme jim, že ne, že s tím nesouhlasíme, tak jim právě ty nohy a ty jejich snahy té vlády podkopneme.
Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Hovořím i se zástupci jiných států zemí západního Balkánu. Všichni známe historii zemí západního Balkánu a víme, jak celý ten region je nesmírně nábožensky, národnostně komplikovaný. Musím přiznat, že jsem bedlivě poslouchala i ty argumenty, které tady zaznívaly.
Takže tady je prostě diskuse o tom, že chtějí zvyšovat koncesionářské poplatky. Já už jsem to slyšel mnohokrát. Tak odpověď je prostá. Samozřejmě s tím zásadně nesouhlasím. Prostě jim to nevychází. A jak jsem říkal, fond televizních poplatků hubne a hubne, takže nápad je, kde jinde brát peníze než znova z našich kapes. Tak ať odčerní ty smlouvy! A nechtějí ani zveřejňovat platy. To znamená, to je současný stav České televize. Připomíná mi to staré české přísloví: Blbej, kdo dává, blbější, kdo nebere. Ale my na tento styl práce České televize v SPD rozhodně přistupovat nebudeme. A nyní se podívejme na to, jak to v té České televizi standardně chodí. Proč toto není hlavní zpráva v Událostech České televize.